Další faktická poznámka - pan poslanec Ferjenčík, poté pan poslanec Výborný.
Já jsem chtěl jenom reagovat na tu poznámku k tomu oprávnění vypsat referendum, které instituce mají mít to návrhové oprávnění.
Další faktická poznámka - pan poslanec Výborný.
Děkuji, vážený pane předsedo. Možná ten důvod znám. Prostě nová vláda, dnes instalovaná, se bude potřebovat opírat o hlasy KSČM i o hlasy SPD, to tady nakonec takto funguje. Nebo pustit ten jeden návrh, který i z diskuse na komisi pro Ústavu se jevil jako nejkompromisnější.
Jako další je do diskuse přihlášena paní poslankyně Valachová. Dovolte mi přečíst omluvy.
Toto samozřejmě proběhlo, a já tedy musím říct, že na základě těchto, zejména odborných, diskusí na půdě stálé komise pro Ústavu skutečně převažoval názor, že principy celostátního všeobecného referenda by měly vzejít především z návrhu sociální demokracie a měly by být doplněny o pozměňovací návrhy v dalším legislativním procesu v Poslanecké sněmovně ve smyslu rozpravy odborníků, profesních zástupců, ale i zástupců politických stran, podotýkám všech politických stran v Poslanecké sněmovně. Toto je podle mého soudu nejpraktičtější řešení a já z pohledu doporučení, jak dál postupovat při projednávání všeobecného celostátního referenda na půdě Sněmovny, bych byla ráda, kdyby právě tento návrh sociální demokracie byl tím výchozím. Dále bych chtěla zdůraznit, že, řekněme, změny tohoto návrhu budou skutečně nutné, tak aby se nalezla ona 120 hlasovací většina tady v Poslanecké sněmovně, ale nejenom v Poslanecké sněmovně. Tady bych chtěla upozornit, a ještě to tady nezaznělo, byť to možná pro Sněmovnu není dobrá zpráva, že Senát napříč tam zastoupenými politickými subjektu v tuto chvíli a v tomto složení není ochoten podpořit dokonce ani ten nejkonzervativnější aktuální návrh sociální demokracie. Taková je realita. A my budeme potřebovat pro prosazení celostátního všeobecného referenda obě komory. Co se týká iniciace referenda, tam si myslím, že to je asi nejdůležitější zpráva pro občany, že vše je vedeno k tomu, že by počet podpisů pro iniciaci referenda se měl pohybovat mezi 300 až 500 tisíci podpisy. Děkuji vám za pozornost.
Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení k těmto bodům ve sloučené rozpravě. Upozorňuji na to, že sice obecná rozprava byla sloučena, nicméně hlasovat budeme o všech bodech a o všech návrzích samostatně. Nejprve tedy přivolám...
A než dojde k řečnickému pultu, požádám sněmovnu o klid. Máte slovo.
Jen bych chtěla připomenout, že tu existuje ombudsman pro zdraví, který se zabývá jak pacienty, tak zdravotníky, takže si myslím, že tomuto tématu se už někdo věnuje. To je odpověď prostřednictvím vás pro paní poslankyni Gajdůškovou.
Děkuji. Nyní pan poslanec Vít Kaňkovský, také s faktickou poznámkou. Připraví se kolega Munzar a kolega Plzák.
Vážený pane předsedající, já také krátce navážu na tu probíhající diskusi. K panu místopředsedovi Sněmovny Tomiu Okamurovi vaším prostřednictvím, pane předsedající. Určitě můžeme mít názory na fungování veřejného ochránce práv různé. Je potřeba si uvědomit, že pro řadu občanů této země je úřad veřejného ochránce práv tou poslední instancí, kde mají šanci se dobrat nějaké spravedlnosti. Mně takhle chodí do poslanecké kanceláře celá řada občanů, kterým já potom radím, pokud nemají finance na civilní soudy, aby se obrátili na úřad veřejného ochránce práv. Takže co je na tom podivného? Já si myslím, že od toho tady ten úřad je. Takže klub KDU-ČSL vítá práci veřejného ochránce práv. Ano, v některých názorech se taky s paní ombudsmankou nesejdu, to tak prostě je. Nicméně nekritizujme úřad jako celek. Podívejme se do té zprávy. A skutečně spíše přemýšlejme nad tím, jak případně kompetence tohoto úřadu změnit.
Děkuji panu poslanci Kaňkovskému i za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Vojtěch Munzar, dále pan poslanec Plzák, paní poslankyně Gajdůšková. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Já bych chtěl zareagovat na poznámku pana kolegy Ferjenčíka prostřednictvím pana předsedajícího.
Velice krátce. Prosím vás, veřejný ochránce práv rovná se ombudsman. Statut veřejného ochránce práv je dán zákonem.
To je reálné hodnocení situace. Nyní paní poslankyně Gajdůšková s faktickou poznámkou. Zatím poslední faktická poznámka v této sérii.
Na paní veřejnou ochránkyni práv se v téhle chvíli nemohou obrátit děti. A já si myslím, že my bychom se měli posunout tímto směrem taky.
Děkuji paní poslankyně Gajdůškové, ale máme další dvě faktické poznámky. Nejdřív pan poslanec Dominik Feri, poté pan poslanec Zahradník.
Na druhou stranu nepovažuji za úplně šťastné a vhodné hovořit o zrušení kanceláře jako takové, zrušení celého úřadu. Buďme uvážlivější u budoucího výběru, protože to je věc, která nám přináleží. Ale s ohledem na aktivity a působnost veřejného ochránce práv považuji za nešťastné kvůli několika záležitostem rušit celý úřad nebo o tom vůbec vést diskuse.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Že to dělá ombudsman, to je možná dobré. Ještě ale v tom zbývajícím čase k tomu, co paní kolegyně Gajdůšková ještě jednou zopakovala, to je ten dětský ombudsman. Já neříkám, že těch problémů je málo. Jsou přece veliké problémy třeba se šikanou. A tady je podle mě nějaká takováhle instituce, nemyslím ombudsman, ale spíš myslím nějaká instituce v sociální sféře potřebná. Jak tento ombudsman v uvozovkách se vyrovnával se svou funkcí?
Děkuji.
Děkuji. Ještě jednou.
Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček. Prosím, ujměte se slova, pane ministře.
Děkuji. Návrh tohoto zákona též nově upravuje postavení Úřadu pro ochranu osobních údajů. V prvém čtení byl návrh zákona přidělen šesti výborům, které jej důkladně projednaly a přijaly celou řadu pozměňovacích návrhů. Naopak řada návrhů, které někteří jednotliví poslanci a poslankyně předložili, ale nebyly podpořeny žádným výborem, je z mého pohledu krajně problematická a jedná se zejména o změny ve struktuře úřadu a o změny jeho kompetencí.
Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Byla to věc, u které nebylo zcela zřejmé z původního vládního návrhu, zda se tento princip oportunity dotýká i řízení podle GDPR, podle nařízení o ochraně osobních údajů, proto jsme jej speciálně zakotvili.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Ano, já myslím, že můžete odkázat.
Je to porážka poslání, smyslu, funkce šéfa úřadu, který má hájit lidská a občanská práva našich občanů. Paní ombudsmanka se totálně netají tím, že normální občané České republiky ji nezajímají. Nedávno vydala pro média prohlášení, a cituji: O lidská práva se zasazuji trvale. Před rokem 1990 i nyní. Ať už se jedná o sociálně vyloučené Romy, cizince včetně uprchlíků nebo osoby s odlišnou sexuální orientací. Na lidská práva normálního pracujícího heterosexuálního bělocha jí tedy jaksi čas nezbývá. To je ovšem většinový daňový poplatník, který si paní ombudsmanku platí. Tato děvčata údajně odešla ze školy kvůli tomu, že jim škola zakazovala nosit šátek. Paní ombudsmanka Anna Šabatová chtěla výjimku pro muslimky, což by v praxi znamenalo diskriminaci českých studentů, kteří podle školního řádu při vyučování žádné pokrývky hlavy nosit nesmějí. V této kauze zachránil čest úřadu zástupce paní Šabatové pan Křeček, který se proti své šéfce veřejně postavil. Dámy a pánové, právě diskriminace většiny ve prospěch nepřizpůsobivých menšin je zřejmě hlavní náplní práce člověka, který má chránit slušné občany před jakoukoliv diskriminací. Krásně to ilustruje jiná kauza paní ombudsmanky Šabatové. Ta napadla družstvo Krušnohor, které na Mostecku spravuje tisíce bytů. A co se naší ochránkyni diskriminace slušných lidí znelíbilo? Družstvo vyzvalo občany, aby sepsali své zážitky s bydlením s nepřizpůsobivými občany. Reagovalo tak na zfalšovanou analýzu vládní agentury, která lživě zamlčovala problémy s bydlením vedle nepřizpůsobivých, a tato svědectví chtělo družstvo předložit vládě. Jednou z problémových lokalit je mostecké sídliště nedaleko centra známé jako Stovka. To má stále více potíží kvůli rostoucímu počtu problémových obyvatel. Přestože o nesnázích lokality u sportovní haly ví i radnice či policie, už několik let se je nedaří řešit. Slušní lidé z mostecké Stovky mají dnes dvě možnosti. Čekat, jestli se jich někdo přece jen zastane, nebo se odstěhovat. Z našeho pohledu tu je prostor pro obhájce veřejných práv! Paní Šabatová to vidí opačně a vyloženě rasisticky. Vyloženě rasisticky. Práva má jen ten, kdo není bílý. V prvé řadě by měla vědět, že pozitivní diskriminace je stále jen diskriminace. Že tím, že protežuje jakoukoliv skupinu na úkor druhé, tak porušuje právo na spravedlnost té druhé skupiny. A to, že někdo bílý pracuje a nedělá bordel, ještě neznamená, že je občan druhé kategorie, stvořený jen k tomu, aby platil ze své kapsy lidi, jako je paní Šabatová. Lidi, co mu upírají právo na základní spravedlnost a ochranu. Staří marxisté obhajovali svoji morální pozici obranou vykořisťované třídy. Noví marxisté, tzv. neomarxisté, mají stejný cíl. Totalitní ovládnutí společnosti. Využívají k tomu morální pozici postavenou na pozitivní diskriminaci tzv. utlačovaných menšin. Naše hnutí SPD vyjadřuje dlouhodobě nespokojenost s prací ombudsmanky, paní Šabatové. A bohužel přes naši kritiku nenastalo žádné zlepšení. Naopak. A na závěr mi dovolte připomenout a zdůraznit, že paní Anna Šabatová byla do funkce zvolena hlasy poslanců hnutí ANO, ČSSD a KDU-ČSL. To je potřeba si velice dobře připomenout z minulého volebního období. Tyto strany mají přímou odpovědnost za současný tristní stav.
Nyní faktická poznámka paní Heleny Válkové, potom pan poslanec Václav Klaus.
Já opravdu jenom faktickou poznámku. Přečtěte si prosím, koho se to týká! Ale vůbec to nemá co společného s tím, co teď projednáváme. Já tam skutečně nevidím nic, co by se týkalo problematiky těch minorit, o kterých on hovoří.
Připraví se paní kolegyně Richterová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vynechme minority a podobné záležitosti, ale řekněme si jasně, že úřad ombudsmana se pod vedením této dámy stal ze státní instituce pouze ohniskem pro prosazování levicového politického extremismu. To je prostý fakt. Nedělají nic jiného než i pomocí provokací a dalších věcí útočí na české občany, učitele, pronajímatele bytů, ředitele. Čili není v žádném případě možné schvalovat jakoukoliv jejich zprávu. A abych to nebral osobně, já bych podpořil zákon pro zrušení celé této instituce, která je naprosto zbytečná.
Já bych ráda zklidnila tuto debatu a vrátila ji zpátky k věcné podstatě. A tou věcnou podstatou je princip vyvažování. A to, že zkrátka je velice příhodné, když stát, který je mocný a který má různé instituce, má zároveň i možnost, jak systémově napravovat některá pochybení a jak systémově navrhovat změny, které jsou právě ve prospěch lidí. A netuším, proč tady nezaznělo, že v té zprávě je podrobně popsáno, že veřejný ochránce práv se zdaleka nevěnuje pouze sociálním věcem, ale například i skutečně velice významnou část pozornosti věnuje třeba tomu, že stavební úřady velmi často nevymáhají splnění svých rozhodnutí vydávaných ve veřejném zájmu. V tom konkrétním případě už devět let. Proč tohle tak zdůrazňuji? Já nevím, ale myslíte si, že s problémy se stavebními úřady se na veřejného ochránce práv obracejí ty zde zmiňované minority?
Ta aprobační zkouška má písemnou, praktickou a ústní část. To znamená, není možné, aby se započítala aspoň jedna, pokud ji udělá. Tyto věci řešíme, připravujeme je a určitě vás rád o nich budu informovat, až je budeme mít už na papíře.
Děkuji panu ministrovi za jeho odpovědi.

Takže pan ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
Snaha bránit se plošně levnější konkurenci je evidentní a lze ji doložit i postojem pana premiéra po schůzce se zástupci komor. Jenže situace se komplikuje.

Proto se do vyjasnění problému vložily Asociace krajů i nemocnic a vidění pana premiéra a snad i zodpovědného pana ministra dostaly širší rozměr. Nakonec se tento problém stal i mediálně vděčným.

Ale nám chybí lékaři již nyní.

Sehnat například stomatology či pediatry je a bude problém v mnoha vesnicích, ale i ve městech. Ano, evropské právo musíme ctít, ale ne systémem, jako bylo balení koblih či tsunami vodovodních baterií. Jestliže například v Sasku našli vstřícnější cestu k získání aprobace, proč se nepoučit?

Vím, není to jednoduché. Naši lékaři a zdravotní sestry odcházejí do Rakouska i Německa, ale tam tento celosvětový migrační pohyb nekončí. Němci jdou do Švýcarska či Velké Británie. Odtud zase do USA a odtamtud zase do Austrálie.

Uklidněte takto odbornou veřejnost a zainteresované svým autoritativním stanoviskem. V případě, že zkoušený v některém oboru neuspěje, bude opakovat pouze neúspěšnou zkoušku v onom oboru? A to je zatím všechno.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená paní poslankyně, také mě trošku škrábe v krku, tak doufám, že to zvládnu. To je v zásadně konstantní číslo. Tak tento počet nestačí na přirozenou reprodukci stárnoucí lékařské populace. To je prostě fakt, který je doložitelný na datech. I proto jsme i ve spolupráci s lékařskými fakultami začali na tom intenzivně pracovat a chceme výrazně podpořit lékařské fakulty tak, aby mohly přijímat více českých studentů. Lékařské fakulty nedostávají dostatek prostředků na to, aby pokryly náklady na jednoho studenta medicíny. Zbytek právě nahrazují cizinci a dalšími jinými zdroji. Je tomu tak.
Nikoho nevidím, rozpravu končím. Paní veřejná ochránkyně práv?
Děkuji. To bylo závěrečné slovo paní ombudsmanky. Otevírám podrobnou rozpravu, do které se hlásí paní poslankyně Válková. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Zahradník, po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Feri. Prosím, máte slovo.
Tím pádem odešel ze své funkce ombudsmana na Ministerstvu školství.
Pan poslanec Feri a jeho faktická poznámka. Prosím, máte slovo.
Pan kolega Munzar zde položil otázku týkající se postoje paní Šabatové ke Klinice a otázkám squattingu jako takového.
Další faktická poznámka pan poslanec Munzar. Paní veřejná ochránkyně práv v podrobné rozpravě. Hlásí se prosím ještě někdo do podrobné rozpravy? Pan poslanec Munzar má slovo. Prosím, pane poslanče.
Mě by skutečně zajímal váš názor na tuto problematiku, i soukromý.
Dále je přihlášen pan poslanec Holík. Máte slovo, pane poslanče.
Vážená paní ombudsmanko, vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové. Takže ty dvě studentky s těmi šátky, to byl taky úřad?
Ještě jednou se ptám, zda se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Předtím se ještě zeptám, zda je zájem o závěrečné slovo ze strany paní veřejné ochránkyně práv, nebo paní zpravodajky. Všichni jsme byli seznámeni s tím, o čem budeme hlasovat. Zahajuji hlasování o navrženém usnesení. Kdo je proti? Návrh usnesení byl přijat.